Je to škodlivá vláda, která musí skončit. To znamená, kriminalitu neřešíte, české občany, nechráníte a naopak ještě to vlastně katalyzujete, celý ten problém. Takže to je opravdu velký problém. No, to je neuvěřitelné. Prý, jaké mám důkazy. Tak ani se mi samozřejmě... A měl jsem samozřejmě pravdu a jsem rád, že jsem to řekl... Byla to opravdu doba, kdy jsme si říkali, otevřeně jsme říkali své názory. ODS udělala funkci na Úřadu vlády - vrchního cenzora. Je to šílené. To znamená, kdokoliv, kdo cekne, kdo řekne něco jiného, než je vaše oficiální vládní linie, tak ho prostě pošpiníte, poplivete, onálepkujete. A já bych to nerad tady zažil, nerad bych to tady zažil. Jeho oblíbené úsloví. do jednoho pytle nás hodí a řekne, že opozice jsou populisté a extremisté . Jenom poštvat lidi proti sobě. A protože tady paní ministryně Černochová zrovna sedí, tak bych vás chtěl i tímto požádat, abyste mi skutečně odpověděla konkrétně, kolik stály ty celkové náklady na ten let, včetně toho všeho, co bylo kolem, jak jsem tady o tom hovořil. Samozřejmě nerad bych dostal informaci, kterou víme, že třeba musí vládní letka nalétat nějaké hodiny a tak podobně. To není ta informace, kterou žádám. Takže to už tady říkám za přítomnosti paní ministryně předem, aby ta odpověď nebyla tímto stylem, protože opravdu není potřeba dělat z občanů hlupáky. Jenom k té interpelaci. A občané už si to vyhodnotí, občané samozřejmě jsou rozhořčení, minimálně ti občané, kteří mají podobné názory jako má SPD a samozřejmě se jim to vůbec nelíbí. Takže to tak prostě je, ale je to vaše rozhodnutí a vy si to samozřejmě musíte politicky obhájit. A doufám, že to nebudete zatajovat nějakou nekonkrétní odpovědí. Tak já si myslím, že jsou tady další prostě důležitá témata. A ještě v té rozpravě naše poslankyně SPD Šafránková podá také návrh na vrácení do druhého čtení. Ale tady to, co mě zajímá, je, jak se to tedy vyvíjí s tím migračním paktem EU. Vy jste o nás, bez nás, jste odsouhlasili migrační pakt EU. Ten migrační pakt EU obsahuje i kvóty na migranty. A je to přesně to, co tady říká celou dobu SPD.
To jsou fakta, která se - některá z nich stala a jsou neoddiskutovatelná, například ta oblast změny demografie za posledních 30 let, změna porodnosti a ten výhled na ty budoucí roky je dneska poměrně velmi jasně precizně predikovatelný a s těmito daty pracujeme. Ten systém to opravdu desítky let potřebuje. Ano, děláme i kroky, které znamenají posílení na straně příjmů tohoto systému. A když se podíváme na DPP, dohody o provedení práce, tak ty nám výrazně narostly jak co se týče do množství, tak i do objemu. A když tento systém necháme bez jakékoliv úpravy dál, tak co se nám bude stávat? Takže proto přistupujeme k těm krokům, kdy říkáme, ano, u dohod zachováme to, aby tady mohl fungovat ten dohodář v tom limitu, ale začneme sledovat tu kumulaci a začneme potom u té kumulace vlastně vytvářet i ten odvod pro sociální pojištění. Mimo jiné i proto, co nám ukázala situace v covidu, kdy jsme v covidu viděli, že lidé, kteří pracují na dohody, najednou zůstali bez prostředků, neměli nárok na ošetřovné. Takže je potřeba opravdu ty systémy vyvážit. Je potřeba se podívat i na tu stránku příjmů, což děláme. A zároveň děláme i kroky, které vedou k tomu, abychom to poměrně rychlé tempo nárůstu výše jak těch nových důchodů, tak i to tempo u těch valorizací, které - v minulých letech ta minulá vláda neudělala úplné uvážené kroky.
Takže to má samozřejmě dva aspekty. Že v Polsku mají levnější potraviny, já už tady na to upozorňuju od loňského jara. Fialova vláda proti inflaci nebojuje. A tady skutečně musím zdůraznit, že ten stav, kdy poctivě pracujícím lidem nestačí mzda či plat k důstojnému životu a musí omezovat už i dokonce spotřebu potravin, to je prostě úplně neudržitelný stav a je v rozvinuté společnosti neakceptovatelný. Každý si asi tu rozvinutou společnost představujeme trošku jinak. Takže v podstatě vaše vláda už dneska páchá na občanech České republiky doslova nevratné škody. A to je potřeba si zdůraznit, protože když jste nastupovali, tak šlo ještě něco zvrátit. Hnutí SPD, jak opakovaně říkám, máme ambici být v příští vládě, chceme být v příští vládě a samozřejmě všechna ta škodlivá opatření, která přijímá Fialova vláda, chceme zrušit. A to je opravdu úplně příšerné. A my s tím samozřejmě nesouhlasíme, aby se tímto způsobem vynakládaly veřejné peníze. A jak víme, tak Dopravní podnik Hlavního města Prahy už zveřejnil, kolik to stálo. Čtvrt milionu korun na polep tramvaje ukrajinskou barvou máte, ale tady občany sdíráte z kůže. To prostě není normální. Vy říkáte, že je dobře, že má Česká republika přijímat africké a islámské migranty. Já říkám, že to je špatně. Já jsem si nevšiml ani jednoho pozitivního zákona, který by zlepšil životy občanů v České republice za rok a půl. A ukazuje se, že je to opravdu ekonomická migrace. Jezdit si na dovolenou jako do země a pak se vrátit sosat dávky. To je neuvěřitelný, co Fialova vláda předvádí. To jsem neřekl. Ale značná část ano. Proč to mají platit občané? Proč mají platit dávky ekonomickým migrantům? Je to prostě tak. Také jiný kraj, jiný mrav, že jo. Říkal jsem pravdu a za tou pravdou jsem si stál, neuhnul jsem a stojím si přesně za těmi slovy. Takže je potřeba o tomhletom hovořit. To je ten problém, jo. Chci se pohybovat mezi přizpůsobivými lidmi, nikoliv mezi nepřizpůsobivými lidmi. Vy normálně ničíte Českou republiku úplně v přímém přenosu tím, že jste tady odsouhlasili ten migrační pakt EU. To bylo zajímavé, jak oni psali o tom, kolik je stojí ti migranti, které si tam vzali. To znamená, oni jsou nezaměstnatelní, protože jsou negramotní. Znám spoustu slušných a seriózních novinářů. Je to tak, je to tak a je to tak! Myslete si o tom, co chcete. To je děsivá situace! To prostě není vyvážený přístup a je to velmi nebezpečný přístup. Takže tohle je ta migrace. Nikdy se to tady nesmí stát. Podívejte se do metra, jak si všichni chrání kabelky, jak si chrání své věci, aby je neokradl nějaký kapsář. Je to výsledek dosavadních vlád i současné vlády. On to ještě obhajuje.
Já tedy otevírám rozpravu, do které eviduji tři přednostní práva. Jsem si vědom, že eviduji pět faktických poznámek, ale já nemohu udělit slovo na faktické poznámky v okamžiku, dokud nevystoupí někdo v obecné rozpravě, protože faktické poznámky reagují na probíhající rozpravu, která byla teprve nyní otevřena. Vzhledem k tomu, že jsme v obecné rozpravě, tak po vystoupení pana předsedy Tomia Okamury mohu udělit slovo faktickým poznámkám. V této fázi čtení zákona, jestliže je přerušeno třetí čtení, než je otevřena rozprava, vždy se dává slovo ministrovi před otevřením rozpravy a pak následně je otevřena rozpravy. Je to standardní postup. Tak jsem postupoval i dnes. Není to nic mimořádného. Děkuji vám za pochopení.
Vážené dámy a pánové, máme tady dnes opět před sebou návrh vládní pětikoalice, kterým Fialova vláda prosazuje faktické okradení důchodců. Vláda navrhuje výrazné snížení řádných valorizací důchodů, úplné zrušení mimořádných valorizací důchodů a zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného starobního důchodu včetně snížení tohoto typu penzí. A s tím SPD zásadně nesouhlasí. Zároveň předkládáme k této vládní novele deset vlastních pozměňovacích návrhů, kde požadujeme zachovat stávající podobu valorizací důchodů, anebo jejich alternativní úpravu v podobě zvyšování důchodů všem jejich příjemcům vždy o stejnou finanční částku, což by bylo spravedlivé a pomohlo by to nízkopříjmovým důchodcům. Co se týče předčasných důchodů, navrhujeme zachování současného nastavení podmínek včetně umožnění omezeného přivýdělku při jeho pobírání i pro zaměstnance na standardní pracovní poměr. Současně navrhujeme možnost odchodu do řádného starobního důchodu bez jakéhokoliv jeho krácení pro občany, kteří odváděli důchodové pojištění 45 a více let. Hnutí SPD brání a bude bránit sociální a ekonomické zájmy a práva všech současných i budoucích příjemců důchodů. Všichni se tady shodujeme v tom, že je potřeba udělat důchodovou reformu. Zásadní rozdíl je ale v pohledu na provedení této reformy. Bavíme se tu o bezmocných lidech, o starých nemocných, nebo dokonce invalidních spoluobčanech, kteří nemají, jak si vlastní silou zvýšit příjem. Nepomůžou jednoduché účetní triky, které předvádí zoufalá Fialova vláda, tedy na straně příjmů zvýšit daně, odvody, a na té druhé nevalorizovat důchody, udržovat úmyslně inflaci, drahé energie, vysoké výdaje státu jak na cizince, tak na vlastní správu. Šéf Nejvyššího kontrolního úřadu pan Kala nedávno řekl to, co cítíme všichni. U příjemců začíná převládat snaha dotace vyčerpat bez ohledu na přínos pro ekonomiku. Jak to souvisí s důchody? Dotační politika peníze nejen odčerpává, ale v mnohých případech ekonomiku oslabuje. Příjem státu je jedna věc. Stát důchodem zajišťuje své staré nebo bezmocné občany, kteří splnili státem nastavená pravidla. Tento důchod musí stačit na důstojný život, na nájem, jídlo, ošacení i na kulturu a sociální život ve stáří. Tento důchod by měl být minimálně ve výši hranice chudoby dané pro Českou republiku, aby pod touto hranicí staří lidé neživořili. To, co je potřeba říct v neposlední řadě, že současně s výše uvedeným by stát měl začít zlevňovat život nejen sám sobě, ale také občanům. Po dlouhá léta tu máme kvůli dosavadním neschopným vládám jedny z nejdražších telekomunikací. A opět je to jednoduchá matematika. Říkám vládě, snižte ceny jídla, energií, telekomunikací a podobně a nebude třeba o tolik zvyšovat platy ani důchody. Ale pojďme ke konkrétním návrhům, které tu dnes vláda předkládá. Jde pouze o sérii několika parametrických úprav tohoto zákona, které se týkají podoby řádné a mimořádné valorizace důchodů a zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného starobního důchodu i podmínek jeho pobírání, výše či jeho zvyšování. Jde tedy pouze a jedině o snižování tempa růstu důchodů a jejich reálné hodnoty a kupní síly oproti současnému stavu. Vláda chce snížit tempo růstu řádných valorizací důchodů a mimořádné valorizace chce rovnou zrušit, což poškodí všechny důchodce a nejvíce ty nízkopříjmové. Zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu zase neodůvodněně silně zasáhne a poškodí občany, kteří tvrdě celý život pracují už třeba od 17, 18 let, v těžkých profesích a mají podlomené zdraví, anebo prakticky všechny pracující vysokoškoláky. Vláda chce tyto lidi trestat pětkrát.
Hned jsem volal! A tahle knížka... se jmenuje Může za to Babiš, samozřejmě i za to, že jak byl ten vtip ráno, tak tady je to všechno sepsané. I zdravotnictví, do které jsme narvali 229 miliard navíc, všechny resorty, to jsme udělali po... A já v politice vždycky jsem všechno sepsal, co jsem dělal. Nekradlo se v ekologických zakázkách, tam jsme to zlevnili třikrát, třikrát. Takže to píše - žádné úspory, ne. znovu říkal - pane premiére, můžete jít příkladem. Zakažte veškerou konzumaci. A zakažte to všem ministrům. Takže vy nešetříte. Tady mám analýzu. Takže my, důchodci - já mám střet zájmů zase - jsme pro vás hospodářská škoda. Vy neuvěřitelně manipulujete s tím rozpočtem. A kašlu na to, co říkají ti teoretici, ti ekonomové. A znovu opakuji, v tom mediálním prostoru o té inflaci a tak dále, jediný nezávislý je profesor Švejnar, ale po tomto mém vystoupení asi už nikam nepozvou, ani Česká televize, která samozřejmě fandí téhle vládě, fandí, strašně fandí a je ráda to... no. Takže pan premiér vystoupil po prvním jednání vládního výboru pro investice a pan Kupka nám připravil plán, kdy by Česká republika měla do deseti let mít mnohem zlepšenou dálniční infrastrukturu. No, tak to pan Kupka ani nemusel připravovat. Ale já jsem ten konkrétní plán nevyděl. Kdy bude hotová dálnice do Karlových Varů? Kdy budou všechny dálnice hotové? Takže tam byli ti reprezentanti, ti vaši, servilní, kteří o tom vůbec nevědí nic a kteří nereprezentují žádné zaměstnance. Kolik zaměstnávají ti lidi zaměstnanců? Kolik? A pan Kupka tedy, to je jediné, co z toho vypadlo, že má nějaký plán. Ale měl by říct jasně, kdy budou hotové ty dálnice, kdy bude hotová Praha, rakouská hranice přes České Budějovice, kdy bude Hradec, polská hranice, Hradec, Olomouc. My jsme ta čísla říkali. Ale samozřejmě potom říká, že jedním ze zásadních doporučení je oddělit investiční rozpočet od toho běžného rozpočtu. Tak fajn.
Včera Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo čerpání za měsíc červen a já si myslím, že skutečně bychom měli asi společně napnout všechny síly k tomu, aby se dařilo čerpat evropské fondy. Já bych se dneska nechtěla věnovat Národnímu plánu obnovy, ale právě kohenzním programům, což je Operační program životní prostředí, Integrovaný regionální operační program, podnikání, pro zaměstnanost, školství - opravdu jich máme celou plejádu. To znamená do konce roku za všechny ty operační programy 85 miliard. Řeknete si, jak je to možné, mělo by nám to klesat, proč nám to stoupá? Prostě vůbec nic za měsíc červen. Já vám to řeknu na konkrétních operačních programech. A když se podívám na červnová čísla, tak MMR má certifikovat 30 miliard, ale už to podělíte menším počtem měsíců. Já se ptám, kde na to vezme MMR, aby certifikovalo zhruba 5 miliard měsíčně, kde na to vezme personální kapacitu. Takže já takto budu ke ctěné Sněmovně chodit každý měsíc s tím čerpáním. Přijdu tedy pravděpodobně až v září v rámci té Sněmovny a budu vás zase informovat, jaký pokrok jsme udělali za letní měsíce, ale chtěla bych opravdu vyzvat ty operační programy, které mají takovéto problémy, aby se nebály i těch nepopulárních kroků, protože pokud to ty projekty nestíhají, nezvládají, tak znova říkám, trvat na tom, že nám tady propadnou takové obří miliardy, je chybná úvaha.
Nic proti vlastnímu výboru. Vy jste například tvrdil, pane premiére: nebyla věnována dostatečná pozornost výstavbě silnic a dálnic, nemáme ani vysokorychlostní tratě, díky tomu začínáme oslabovat v naší konkurenceschopnosti. No tak výjimečně nelžete, ale je třeba to doříct. Mně to připadá jako pytláci, co se chytají do vlastních pastí, protože víte, kdy nebyla dostatečně věnována pozornost výstavbě silnic a dálnic? To bylo skutečné dopravní Waterloo, se vším všude.
Vyjádření, které bohužel zapadlo. A jde možná, kouzlem nechtěného, o argument nikoliv na podporu vládního postupu, ale o argument ve prospěch přístupu SPD k této problematice. Dle tohoto vyjádření ministerstva totiž - cituji: "Trvalé snížení a krácení důchodů u předčasných penzistů v současné podobě pokrývá náklady, které tito důchodci pro stát představují. Například v únoru 2023 bylo vyplaceno celkem 684 tisíc starobních důchodů, které byly trvale kráceny, protože byly přiznány před dosažením důchodového věku. Na druhou stranu u těch, kdo již důchodového věku dosáhli, jsou v důsledku krácení předčasných důchodů výdaje nižší, než kdyby odešli až při dosažení důchodového věku. Jde tedy o jasné přiznání toho, že předčasné důchody, a to ani v době, kdy o ně žádá vysoce nadprůměrný počet osob oproti předchozím letům, nepředstavují pro náš stát z hlediska rozpočtové bilance žádný problém. Naopak. Stát tím z dlouhodobého hlediska ještě ušetří a sám to přiznává. Takže změna v jejich nastavení naprosto nutná není a jde jen o jeden střípek z mozaiky vládních kroků, směřujících proti celoživotně poctivě pracujícím občanům. To samé platí o vládním záměru na snižování budoucích valorizací důchodů. To je pro nás nepřijatelné principiálně, sociálně i hodnotově. A právě toto nejvíce ohrožuje stabilitu našeho důchodového systému a působí to jak proti jeho ekonomické efektivnosti, tak i proti samotným základům přirozené společenské a mezigenerační sounáležitosti. Je to pojistné plnění svého druhu, které si jeho příjemci za desítky let velmi tvrdě odpracovali a předplatili. A žádná vláda, ani ta současná, nemá právo jeho podmínky měnit v průběhu hry a toto plnění snižovat a vylepšovat si tak na úkor důchodců katastrofální rozpočtový schodek a státní dluh, který není zaviněn důchodci, ale z největší části právě diletantismem Fialovy vlády. Pak se z hlediska stability průběžného systému situace zase začne významně zlepšovat. A to i při setrvalém demografickém vývoji, který není ideální, a my v SPD usilujeme o jeho změnu prostřednictvím efektivní prorodinné politiky a podpory porodnosti v pracujících rodinách. I to je potřeba v debatách o českém důchodovém systému a jeho možných změnách na rovinu říkat. A nestrašit občany tím, že nebude na důchody, že jsme odsouzeni k trvalému prohlubování deficitu důchodového účtu. Nejsme ani odsouzeni k jedinému možnému řešení ohledně parametrických změn v důchodovém systému, kterým je v podání politiků vládní koalice zvyšování hranice věku pro nárok na odchod do starobního důchodu. Odborně se podpoře dobrovolné práce v důchodovém věku říká postgraduální důchodový bonus. A my bychom jej realizovali například tak, že bychom dobrovolně pracujícím seniorům odpustili daň z příjmu a významně bychom jim současně zvýšili koeficient, který jim každoročně zvedne výměr jejich důchodu tak, aby to působilo silně motivačně. Jak jsem již řekl úvodem, máme na mysli komplexní reformu. A lidé si tyto příspěvky platí v dobré víře s tím, že někdy v budoucnu budou moci své prostředky, které do systému vložili, čerpat. Na případě pojištění platí, že se pojišťujeme pro případ, že nastane nějaká pojistná událost.
Kolega Brabec mi řekl, že ty přehrady, co my jsme připravili, tak to uvidíme. Byla tam bezpečnostní prověrka a bylo to absolutně transparentní. A já pevně doufám, že to nebudete mít nalinkované, že vyhraje nejlepší. A myslím si, že by bylo logické, aby tam nebyl nejen Westinghouse, ale i EDF, aby tam byla i Francie, která má nejvíce jádra v Evropě. A ono to vypadá, že už někdo někde něco nějak rozhodl, tak doufejme, že to tak bude. Tak to doufejme nenastane. A tyhle projekty v energetice jsou v hodnotě 625 miliard. Já jsem četl rozhovor nového šéfa Hospodářské komory, kde stále říká, že máme něco dělat s energetikou. Ale já nechápu, o čem vlastně on mluví. Energetiku tady ovládají u nás tři lidé. Ano, stát má vyplatit a zprivatizovat celý ČEZ a na tom založit svoji strategii. Ale vy o tom nechcete mluvit. To dá zdravý rozum. Teď jste vyplatili obrovskou dividendu i mimoritářům, a kdybyste byli vykoupili ten ČEZ, tak mohla být celá ta dividenda vaše. Vaše mohla být. Máme tady ještě lesy, Budvar, to topka chce zase prodat.